Je to složitá situace každý den pro nás všechny. Jde totiž o naprosto výjimečnou situaci, která si žádá rychlé řešení. Stejně jako vy bych si přál, abych vás už o jeho prodloužení žádat nemusel. Bohužel je situace vážná a nemůžu vám slíbit, že tu dnes stojím se svou žádostí naposledy. Vláda vyhlásila nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru usnesením číslo 194 ze dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Česká republika totiž i dál zůstává ve stavu zákonného jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy a zdraví lidí, majetkové hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost země. Některé tyto zákazy jsme postupně zmírnili podle toho, jak se ukazovala nutnost otevření jejich služeb pro veřejnost. Rozhodující však bylo zavedení povinného nošení roušek na veřejnosti. Nechci tady strašit propadem ekonomiky, protože jsem přesvědčen, že po odeznění krize se mnohé živnosti zase obnoví, protože znovu bude poptávka po jejich práci. Přesto intenzivně pracujeme na tom, abychom minimalizovali negativní dopady krize na zaměstnance, živnostníky, malé a střední podnikatele, stejně jako malé a střední podniky. Teď hlavně ale potřebujeme přežít několik měsíců, které mohou být těžké. Nakonec v souvislosti s tím obnovíme činnost expertní ekonomické skupiny při vládě. Já však chci v této souvislosti poukázat na ještě jednu naprosto zásadní věc. Oživení ekonomiky nepůjde bez přílivu dalších peněz. To by nám mělo být všem jasné. Tuto bezprecedentní krizi totiž prostě nezvládneme bez masivního přílivu peněz, který má zachránit pracovní místa i postavení firem na trhu. Stačí se podívat okolo nás, kolik už teď na začátku krize jednotlivé země přilévají do svých ekonomik, a to navzdory všem úsporným plánům, které deklarovaly před krizí.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Paní zpravodajka Miloslava Vostrá je už připravena. Do rozpravy nevidím žádnou přihlášku, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Takže poprosím paní zpravodajku Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s procedurou hlasování.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Navrhuji proceduru, následující postup: Jako první bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Kořanové, který je shodný s pozměňovacím návrhem paní kolegyně Kovářové. A jde v podstatě proti pozměňovacímu návrhu pana kolegy Juříčka. Potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod číslem 4800 pana kolegy Jurečky.
Zazněl návrh procedury. Takže zahajuji hlasování. Kdo je proti? Stanovisko, paní ministryně? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 63, přihlášeno 102 poslanců, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Tento návrh upřesňuje, že úrok naběhlý za dobu moratoria se umořuje až na konci úvěru po splacení celé jistiny.
Kdo je pro? Hlasování číslo 66, přihlášeno 102 poslanců, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.
A ten se týká, upřesňuje, že dohody o odkladu splátek uzavřené před účinností zákona zůstávají v platnosti pro splátky, u kterých dlužník nevyužije moratorium. To znamená, že se tam nekumulují.
Zahajuji hlasování.
A já si ho dovolím odcitovat: "Paradoxně nyní funguje řada zdravotnických zařízení na zlomek kapacity, dochází k zanedbání péče u ostatních pacientů s neakutními, ale přesto velmi závažnými onemocněními. COVID nezastavil ostatní nemoci, jen na jejich řešení a léčení nezbývá kapacita. Nynější situace má negativní dopad na celkové zdraví obyvatelstva - odkládají se diagnostické a léčebné úkony, operace i preventivní návštěvy lékaře. Hospodářský propad zřejmě přinese snížení prostředků pro zdravotnictví, ale současné odkládání výkonů se může následně projevit předčasným úmrtím řady lidí." Pan profesor upozornil i na to, na co po celou dobu krize upozorňujeme i my v SPD. Možnosti tu jsou. Stávající návrhy jsou v podstatě záplaty, víceméně dané tím, kdo více křičí, tomu se nějak přispěje. Ale o nějaké systémové vizi pro příští léta nemůže být řeč. A já s plnou vážností říkám vládě, mysleme na to, že s následky současné krize se budeme potýkat několik let. Řešení, která přijímáme, by proto měla být pokud možno dlouhodobá a systémová. Naše hnutí SPD je připraveno navrhnout koncepční kroky pro podporu českých firem. Naše firmy musíme pustit k veřejným zakázkám. A já zde otevřeně prohlašuji, že se hlásíme k ekonomické národní protekci. Stát, ale i další instituce mají dostatek odborných kapacit, aby potřebné změny připravily, protože už dnes je pozdě. Samozřejmě víme, že nejrůznější rady a komise odborníků vláda už po léta má. Kromě Národní ekonomické rady vlády byl v rámci Ústředního krizového štábu vytvořen poradní tým ekonomů, který se má ekonomikou zabývat. Povede ho ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku Jan Švejnar. Zaprvé víme, že odborníky třeba ze zmíněné ekonomické rady vlády fakticky nikdo neposlouchá. A samozřejmě pan Švejnar je možná dobrá figura k oživení jeho šancí v nějakých příštích volbách, ale reálné ekonomické vize pro tuto zemi nikdy nepředstavil. Strategii této země musí připravit vláda. Skutečně efektivní tým musí vést premiér. Máme tripartitu, Hospodářskou komoru, profesní svazy a asociace. A teď ale vláda přidává ad hoc další poradce. Mám za to, že jich začínáme mít příliš mnoho. Je přeštábováno. A kdo vlastně říká oficiální stanoviska vlády? V tom už se veřejnost přestává vyznávat. Pan ministr Vojtěch? Do toho často vstupuje premiér, aby po konzultaci s mediálními poradci řekl nějaký svůj nápad, nebo s čím nesouhlasí. Výsledkem je zmatek, který zbytečně znepokojuje lidi. Tak vás vyzývám, mluvte prosím jedním hlasem a jednoznačně, ať veřejnost má jednoznačné a jasné informace. Úplně se zbláznili, nebo si z lidí dělají srandu. V aktuálním stanovisku Evropská komise prohlásila, že zahájila veřejnou konzultaci ke klimatickým cílům. Mozky v Bruselu přišly na to, jak řešit zdravotní a ekonomickou megakrizi. Začneme si prostě povídat o uhlíku. A komu se to nelíbí, tak ten podle dokumentu Evropské komise z minulého týdne podlehl ruské dezinformační kampani. No tak k tomu už snad není ani co dodat, k tomu, co předvádí Evropská unie v současné době. Tato krize je dobrý důvod ptát se, čím nám v uvozovkách slavná Unie v krizi prospěla. Co vím, pokusili se zakázat uzavření hranic. To bylo před dvěma týdny. Tak to je opravdu neuvěřitelné. A nejen to. A návrh byl v hlasování odmítnut. Podpořilo ho pouze Maďarsko, Rakousko, Polsko, Řecko, Bulharsko a Rumunsko. A Česká republika tento návrh nepodpořila. Při závěrečném jednání ve výboru stálých zástupců COREPER byla ovšem i tato iniciativa odmítnuta. Proč zástupci České republiky hlasují proti takové pomoci? Vážené dámy a pánové, epidemie zcela určitě brzy pomine. A já jsem optimistou. Pomůže i dobré slovo mezi občany. Ale škody na všech úrovních bohužel zůstanou a následky ponesou v prvé řadě prostí občané. Vrátím se k otázce strategie České republiky k překonání krize. Je jasné, že současná krize zdravotní bude přerůstat v krizi ekonomickou. S významnou pravděpodobností přeroste v krizi bezpečnostní, potravinovou, energetickou a geopolitickou.
Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Jedná se o stanovení formuláře žádosti vyhláškou.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Jedná se o výslovné vyloučení použití kompenzačního bonusu na úhradu daně.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem K pana poslance Onderky.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl přijat.
Omlouvám se, pane předsedo.
Bodem 22, což je pozměňovací návrh pod písmenem M pana poslance Stanjury a týká se osvobození dotace od daně z příjmu.
Stanovisko, paní ministryně? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh. Návrh nebyl přijat.
Týká se rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance v kompromisním znění.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Pak by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu po písmenem E4 - pan poslanec Kalousek, změna rozsahu bonusového období. Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F pana poslance Stanjury. Ten se týká rozšíření okruhu subjektů na všechny OSVČ. Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem H - pan poslanec Stanjura, což je změna výše kompenzačního bonusu. Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem I5 pana poslance Jurečky, což je výslovné vyloučení použití kompenzačního bonusu na úhradu daně. Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem K - pan poslanec Onderka, což jsou legislativní korekce vyjasňující vztah k paragrafu 9 zákona o důchodovém pojištění. Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem L - pan poslanec Stanjura. Jedná se o elektronické podání bez datové schránky a uznávaného elektronického podpisu. Pak bude následovat hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem P paní poslankyně Šafránkové - změna výše kompenzačního bonusu v případě OSVČ, jejíž činnost byla zcela přerušena. Pak by se mělo hlasovat o zákonu jako celku a čeká nás pak tuším pět nebo šest doprovodných usnesení. Předpokládám, že již máte proceduru všichni rozdanou.
Mám také přihlášku kolegy Dominika Feriho, ale toho tady nevidím, takže ta přihláška propadá.
Než navrhnu nějakou změnu, tak si potřebuji v tom ujasnit - myslím, že se shodneme na tom, že to není úplně triviální procedura. Začnu od začátku. Ty návrhy se nevylučují, ty se doplňují. Tak moje doporučení je, ať projdeme všechny pozměňovací návrhy, a výsledek bude stejný. A nemusíme se dohadovat o tom, jestli něco hlasovatelné je, nebo není.
Měl jsem stejnou zdvořilou námitku jako pan předseda Stanjura, takže ho jenom podporuji. Pozměňovací návrhy pana poslance Kalouska nejsou.
A z toho bylo dodáno už 62 milionů. A za to bych chtěl znovu poděkovat. Náš národ opět dokázal, že je kreativní, že umí improvizovat a ve složité situaci si vždy poradí. A samozřejmě si toho všimla i zahraniční média. Já bych chtěl poděkovat spisovateli Ludwigovi za to skvělé video, o kterém se všude na světě mluví. A my jsme z hlediska zásobování v porovnání s jinými zeměmi na tom velice dobře. A patříme mezi země, které jsou nejvíc solidární v rámci Evropské unie. Co považuji za nutné zdůraznit, je, že když byl nouzový stav zaváděn, předpokládalo se, že na konci března dosáhneme hranice tři tisíce nakažených lidí. To jsme považovali za důkaz efektivnosti zaváděných opatření a tento předpoklad se také ve skutečnosti potvrdil. Pro nás je důležité, aby tento vzestup počtu nakažených rostl zvolna a byl více rozložen v čase. To se zatím stále daří a nemocnost se drží na úrovni, která je zvládnutelná. Při testování se ukazuje, že počet pozitivních případů udržujeme na stabilní úrovni 6 % z celkového počtu testovaných. Musíme proto i dál pokračovat v dodržování těchto omezení. Při dodržování pravidel, které určila vláda, prosím myslete na to, že tím chráníte právě tu nejohroženější skupinu - své maminky, táty, babičky, dědečky. Tedy prosím - teď se obracím na veřejnost - noste roušky, myjte si ruce, dodržujte omezení pohybu na veřejnosti, zbytečně nenavštěvujte svoje blízké. Vládní opatření fungují, proto by měl být nouzový stav prodloužen. To také vysvětluje vysokou úmrtnost v těchto zemích. Epidemie koronaviru má jednu zásadní vlastnost. Když se vymkne kontrole a dojde k prudkému růstu, je prakticky nemožné ji dostat znovu pod kontrolu. V ten moment nemáme kontrolu my, ale pravidla určuje virus. Riziko ztráty kontroly nad epidemií je příliš vysoké. My cestou promořování nepůjdeme. Naše řešení není izolace seniorů, ale rychlá a efektivní izolace infekčních lidí, abychom bránili šíření epidemie. Myslím, že naše koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD a pan předseda Hamáček a já máme na to stejný názor. Vydali jsme se cestou chytré karantény, tak pokračujme v té cestě. Co je důležité, že ministr zdravotnictví včera ustanovil skupinu v rámci Ministerstva zdravotnictví, kde bude celá řada epidemiologů. Je jasné, že to rozvolňování bude nastávat postupem času, nebude živelné, bude řízené. Naše vláda bude chránit občany, chceme chránit nejzranitelnější skupiny, seniory, nemocné lidi bez ohledu na jejich věk. Na tom se nic nemění. Snad si všichni uvědomujeme, jakému vypětí sil nejen fyzických, ale především psychických jsou všichni tito lidé vystaveni. Opakuji, vyjádřeme dnes co nejhlubší poděkování všem našim zdravotníkům za jejich nepředstavitelně těžkou práci a obětavost, s níž zvládají současnou epidemii. Jsem totiž přesvědčen, že je to v zájmu každého občana naší země. A dovolte mi prosím ještě pár poznámek. Rád bych vám tady řekl, co jsou mé osobní hodnoty, kterými se každodenně řídím. Za prvé, demokracii odlišuje od diktatury to, že na každém jednom životě záleží. A je úplně jedno, jestli jsou vám dva roky, nebo 75 let.